Je nám jasné, že to nepřispívá k nápravě.
Pane poslanče, chcete položit doplňující otázku? Děkuji panu ministrovi a prosím k mikrofonu paní poslankyni Maxovou, aby přednesla svoji interpelaci na paní ministryni Marksovou. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Paní ministryně, já bych měla asi tři dotazy.
Děkuji, paní poslankyně, a prosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo.
Tato pokuta byla takto nízká jenom proto, že my jsme vlastně to, co jsme tam našli, sami nahlásili, jinak by byla určitě mnohem vyšší. Takže jako nové vedení resortu jsme museli na tuto situaci reagovat, protože opravdu to, abychom užívali nějaký informační systém, který byl zadán v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách bez otevřené soutěže, považujeme přinejmenším za nešťastné. To znamená, že ještě nenaběhl, takže jsme tam nepochybně nic neplatili, pokud vím.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Paní ministryně, vy jste mi neodpověděla na otázku, kdy proběhlo výběrové řízení a jaké jsou předpokládané náklady toho nového systému.
Děkuji.
Co se týče výběrového řízení, já jsem řekla, že to nevím přesně, že to proběhlo v letošním roce. Tady je podstatné, že byla uzavřena smlouva a ten náběh je od 1. ledna.
Připraví se pan poslanec Kostřica. Prosím, máte slovo.
Já jsem přihlášena k interpelaci kontrolní hlášení DPH na pana ministra Babiše. Čili já tu interpelaci stahuji, bohužel se tedy budu ptát až příští týden. Děkuji vám.
Prosím, máte slovo.
Za prvé. Aby tyto úseky byly opravovány i v průběhu nočních hodin.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat. Předložený materiál uvede pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Vážený pane předsedo, milé poslankyně, vážení poslanci. Tento rozdíl bude krýt nespotřebovanými nároky z let minulých. To je to, o čem jsem hovořil, že tyto výdaje budou kryty z nespotřebovaných nároků let minulých.
Pane ministře, já se velmi omlouvám.
Děkuji vám za vaši nepozornost, ale některým i za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Tento tisk projednal zemědělský výbor. Prosím pana zpravodaje výboru, pana poslance Zdenka Syblíka, aby nás informoval o jednání výboru, a také přednesl návrh usnesení.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Zadruhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím dvě přihlášky. První je pan poslanec Pavera a připraví se pan poslanec Bendl.
Tím se zlepšilo celkové postavení České republiky. Další oblastí, úzkým místem, je placení daní, kde je Česká republika na 122. místě. Čili to první je odpovědnost Ministerstva pro místní rozvoj.
Děkuji za slovo. Děkuji, pane ministře, za odpověď. Myslím, že byrokratická komise je určitě zajímavým orgánem, a ráda bych někdy viděla nějaké konkrétní výsledky, co se jí podařilo odstranit. Děkuji za odpověď.
Děkuji paní poslankyni. A dnes již poslední odpověď pana ministra.
Teď bych si dovolil popřát šťastné a veselé Vánoce a úspěšný nový rok.
A to je tato země považována v muslimském světě za společensky vyspělou. Považujete hodnoty, které islám vyznává, za slučitelné s demokracií a hodnotami, které vyznává drtivá většina občanů naší země? Co vás vede k tomu, že vaše vláda již odsouhlasila přijetí tisíců muslimských nepřátelských vetřelců do České republiky proti vůli většiny národa?
Prosím, máte slovo.
Vážený pane premiére, v první řadě bych vám chtěla poděkovat za vaši odpověď na mou starší interpelaci, ve které jsem vás žádala, abyste zajistil zlepšení docházky pana ministra Babiše na ústní interpelace. K tomuto dotazu mě vedla nepříjemná zkušenost, kdy pana ministra neúspěšně interpeluji už od konce dubna letošního roku. Vzhledem k tomu, že také dnes je pan ministr Babiš omluven, znamená to, že jeho absence se protáhne na celých osm měsíců, tedy dvě třetiny roku. Promiňte, takové zanedbávání parlamentních povinností je nepřijatelné. A za nepřijatelnou proto považuji i vaši odpověď, která dává najevo, že je vlastně vše v pořádku. Já jsem si dovolila, inspirována články, které řeší docházku a další statistiky členů Poslanecké sněmovny, požádat o statistiku docházky členů vlády na její jednání. Říkala jsem si, že když pan ministr Babiš nedochází do Sněmovny, tak je určitě vzorný v docházce na vládu. A není tomu tak. Je na čtvrtém místě, když na šestině všech dosavadních zasedáních vlády nebyl. Vážený pane premiére, jak jsem z přehledu zpracovaného Úřadem vlády zjistila, naopak vaše statistika je vynikající. Máte stoprocentní docházku. Nechápu, jak s vaším vzorným přístupem můžete nečinně přihlížet zanedbávání ústavních povinností ze strany místopředsedy vlády ať už na vládě, či v Parlamentu. Prosím, udělejte s tím něco. Opravdu s tím něco udělejte. Potlačování principů parlamentní demokracie nemůžeme tolerovat.
Společně s Tomiem Okamurou a Jaroslavem Holíkem jsme Rusíny na Ukrajině navštívili. Když jsme chtěli získat objektivní informace z obou stran, odmítly s námi ukrajinské úřady komunikovat. Na rozloučenou nás pak ukrajinská média označila za podpůrce rusínského separatismu. A za druhé, jaké konkrétní a prokazatelné kroky vaše vláda podnikla pro to, aby pomohla našim bývalým občanům rusínské národnosti v udržení jejich tradičních historických, kulturních a společenských vazeb s naší zemí? Nebo jsme lidově řečeno hodili naši nedávnou historii společné státnosti za hlavu a nemáme již s Rusíny nic společného?
Já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Okamuru.
Pane premiére, při pohledu na zahraniční politiku vaší vlády se vás musím zeptat, řekněte upřímně, kdo a proč je pro vás a vaši vládu spojenec - muslimové včetně brutálních diktatur, jako je Saúdská Arábie, nebo protiislamistické Rusko s demokraticky zvoleným parlamentem a vládou? Pokud odpovíte pravdu, prosím o vysvětlení, co je vám tak sympatické na islamistické diktatuře, že jí dáváte přednost před hodnotami, které nás pojí s křesťanským evropským Ruskem.
Ostatně formát interpelací to ani neumožňuje. Stručně proto shrnuji, že za zásadní nedostatek schválené předlohy, kterou vláda protlačila Poslaneckou sněmovnou, považuji to, že kolegyně a kolegové neměli k dispozici vyčíslení dopadů tohoto návrhu. Jediný, kdo jím disponoval, byl pan ministr financí, který z něj četl až poté, co byla ukončena rozprava. Tudíž valná většina poslanců a poslankyň na něj ani nemohla reagovat. Už v tuto chvíli se ukazuje, že některé obce utrpí zásadní ztráty, například středočeské Černošice by měly přijít přibližně o 5 až 6 milionů korun. Když jsem pana ministra o toto vyčíslení požádala po skončení včerejšího jednání, odmítl mi ho poskytnout. Nerozumím tomu, proč tak učinil. Vážený pane premiére, žádám vás tedy ještě jednou, abyste se zasadil o to, aby tyto údaje byly co nejdříve zveřejněny, a pokud možno ještě dnes, na webové stránce Ministerstva financí. Děkuji za pozornost. Tak ještě jednou, vážený pane premiére. V této záležitosti už jsem interpelovala víckrát pana ministra zdravotnictví a také paní ministryni školství. Z jejich odpovědí vyplynulo, že jde o problém, který si zaslouží pozornost na úrovni předsedy vlády. Prosím vás proto, abyste řešení nedostatků koordinoval. Připomínám, že jde v zásadě o dva okruhy. Myslím, že je potřebné se těmito tématy zabývat a nespoléhat se na to, že jde o problém, který na vaši vládu nedopadne, nebo alespoň nedopadne v celé své závažnosti.
Bylo by to asi nejlepší. Nevím, jestli všichni víte, už dnes u DPH mnohé firmy podávají čtyři hlášení měsíčně, u měsíčních plátců. Je zajímavé, že v boji s DPH v kontrolním hlášení mají být i faktury, daňové doklady v režimu revers charge, kde vlastně do DPH není. Taková jistá nelogičnost. Další výhradou jsou vysoké sankce. Ty sankce jsou automatické, velmi to ovlivňuje i lidský faktor. Stačí, když se účetní splete v jednom čísle faktury. Chci mluvit o zneužití dat. Slyšíme, že to bude pár desítek vybraných zaměstnanců, prověřených, s bezpečnostní prověrkou. Ale snad nechce nikdo tvrdit, že pouze těchto pár desítek zaměstnanců bude provádět kontroly u všech daňových subjektů? Já bych poprosil, koho to nezajímá, aby minimálně mlčel nebo hovořil někde jinde. Za prvé vyrušujete, za druhé pokud oslovuji konkrétního poslance. Teď pominu to, že mi někdo skáče do řeči a vyrušuje jak v té základní škole. Takže stát bude vědět úplně všechno. Dalším argumentem je nepřipravenost podnikatelů. Tak možná je největší, ale naprosto nedostatečná. Doporučuji všem, kteří jste ho neviděli, abyste si ho přečetli. Je zajímavé, když Hospodářská komora má relativně kladné stanovisko k EET, tak to slyším v každém druhém vystoupení vládních politiků. V okamžiku, kdy Hospodářská komora říká: odložte kontrolní hlášení, tak najednou hlas Hospodářské komory není důležitý. Teď pominu to, že taková ta jednoduchá představa, že 25. všichni odevzdají kontrolní hlášení, nějaký centrální mozek lidstva to zpracuje a 28. listopadu nám vypadnou faktury, které nejsou spárované, naráží na realitu. Už tady může být rozdíl čtyři měsíce v tom párování. Zase jsem slyšel, jak se to nedá stihnout k 1. lednu. No ale první daňové přiznání, první kontrolní hlášení se bude odevzdávat kdy? Když vláda nestihla včas projednat daň z příjmů, tak říkala: není problém, že to nebude schváleno do konce roku, ale účinnost bude od 1. ledna. Takže nemůžete argumentovat tím, že se to nestihne. Kdyby byla vůle, tak se to stihne. My v této chvíli navrhujeme odklad o rok. Pokud byste to schválili, tak ten rok můžeme debatovat o tom, jak bychom ten nástroj lépe zacílili, aby nebyl plošný, aby byl jenom na vybrané segmenty trhu a s nějakou předem určenou vydiskutovanou výší obratu. Jinak skutečně přidáváte další a další hodiny administrativní náročnosti všem, kteří to budou muset dělat. A i to, že člověk sám něco opraví, sám, bez toho, že by stát musel cokoli dělat, a ještě za to bude státu platit - nevím, jestli ten princip... Všichni jsou sprostí podezřelí a budou se pravidelně vyviňovat a dokazovat, že jsou nevinní.
Děkuji panu předsedovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. My jsme se domnívali, že by neměl platit vůbec, ale rozhodně to není připraveno tak, aby to mohlo úspěšně od 25. února fungovat.
Tak dlouho budete utahovat v České republice pro skupinu, jejíž největší vinou je, že podniká, že se chce postarat o sebe, chce vytvořit podmínky pro své děti, myslí na budoucnost, je stabilizačním prvkem, tak dlouho budete utahovat šroub, až způsobíte to, že tady nebude. Podívejte se na Francii, podívejte se na všechny státy, jižní státy Evropské unie, jeden vedle druhého. Nic z toho jste neudělali. Dámy a pánové, myslím si, že dáváte jeden z prvních, ne první, ale jeden z prvních děsivých dárků české podnikatelské skupině. Přeji vám příjemné Vánoce.
Děkuji panu poslanci Laudátovi. Nyní s přednostním právem pan ministr Babiš.
A vy jste zpolitizovali EET a toto pro Ministerstvo financí a Finanční správu je podstatně důležitější zákon než EET. To je o velkých rybách. A v Evropské unii se ztratí ročně a nezaplatí 170 miliard eur na DPH. A vy jste říkali, že neděláme nic proti velkým rybám, ale to jsou ty velké ryby. Před měsícem jsme měli dokonce nadnárodní firmu, která podváděla na plynu, tam jsme zadrželi aspoň 500 milionů. Takže to jsou ty karusely, to jsou ty velké ryby. Takže toto je proti velkým rybám. A je to velice účinný systém. Vyplacené vratky v roce... Jak to máme zkontrolovat? To není možné. To je úplně jedno. Všude, kde se platí DPH, můžou udělat karusel a můžou udělat podvod. Takže je to nesmysl, a proto to musí být plošné.
Tady nám tedy levicová vláda velmi dobře ukazuje, k čemu směřujeme, protože toto je další evidence, a evidence naprosto zbytečná. Děkuji. Nebudu používat silná slova, ale bohužel to tak opravdu není. Na závěr mi dovolte citát ze závěrečného vystoupení pana předsedy Fialy před hlasováním: Senát nám tady vrací novelu zákona s obdobnými připomínkami, jaké jsme tady, a určitě si na to dobře vzpomenete, vznášeli v Poslanecké sněmovně právě my občanští demokraté. Máme tady na stole znovu špatnou novelu, špatnou novelu, kterou připravil ministr financí. My jsme na to upozorňovali. My jsme principiálně proti zavedení kontrolního hlášení, a to proto, že chceme svobodu podnikání, a ne zatěžovat naše podnikatele a živnostníky dalšími a dalšími opatřeními, která jim komplikují život.
Několikrát opakoval, nikoliv že intuitivní vnímání vietnamských tržnic je. Několikrát řekl, že Vietnamci neplatí daně. Nicméně pokud se začtete stejně pečlivě do všech jeho vystoupení týkajících se elektronické evidence tržeb nebo i některých jiných daňových zákonů, tak si tam přečtete na zvukovém záznamu vyjádření ministra financí, že Vietnamci neplatí daně. Jako bývalý ministr financí dobře vím, že k takové informaci je možné se dostat pouze se zneužitím dat. A pokud takovouto informaci on oficiálně řekl, pak pro ni musel mít podklady a ty podklady byly nelegálně zjištěné. Nelegálně zjištěné podklady je zneužití dat, v tomto případě k útoku na jednu národnostní skupinu. S tím vůbec nic neuděláte. Jestliže se ministr financí neštítí zneužít svých důvěrných informací k útoku na jednu národnostní skupinu, nebude se zajisté štítit tak postupovat i v jiných případech.
Tomu se říká zásadový postoj. Tak když jsme nechali projít zákon o kontrolním hlášení, ale on se tehdy jmenoval zákon o zavedení třetí sazby DPH, vzpomeňte si, na co byl kladen důraz v té debatě i v mediálních výstupech, tak dneska nám říkáte: No to jste měli blokovat, že jo. Co teď, když už je to schváleno? Když blokujeme EET, tak nám říkáte: Neblokujte, nechte to projít a schválit. Ale vy nám blokujete návrhy zákonů mnoho měsíců, déle než rok, a to není obstrukce, protože vy se domníváte, že na to máte právo. My jsme zatím blokovali EET dva pátky. Už je to obstrukce. A dokonce veřejně říkáte, že se chystáte porušit zákon. Ne intuitivním omylem, což je takový novotvar v češtině, to by mě docela zajímalo, proto jsme se smáli, ne tomu, že si někdo splete omluvy, ale to spojení intuitivní omyl. V zásadě je to dobře pro nás, dopředu říkat: my se chystáme porušit zákon. A teď věcně mi dovolte zareagovat na vystoupení pana ministra financí. Souhrnné hlášení. Nic proti. Kdo v té době vládl? Byla to vláda ODS? Vládl tady úřednický kabinet premiéra Fischera. Takže aspoň tohle bychom mohli zasadit do nějakého časového rámce a říct, kdo v té době vládl. A já to klidně řeknu: lež. Je to lež, že nechceme vybírat daně a že nechceme bojovat s daňovými úniky. Pan ministr financí říká, že kontrolní hlášení je nástroj pro velké ryby. Ale vy současně chytáte i české běličky. A to je to, co říkáme, že je špatně. Takže místo abyste chytali jenom velké ryby, tak zatěžujete ty malé české rybičky. A to je to, co vám vyčítáme. Proto jsem říkal: pobavme se například o limitech, a kdo má nižší obrat, tuto administrativní náročnost nebude mít. Takže není pravda, že to odmítáme a priori. Proto jsem říkal případně sektorově. Nebo kdyby se to týkalo jenom těch, co mají nárok na odpočet a neplatí DPH. Pan ministr financí správně říkal, že tam, kde vzniká nárok na odpočet, tam vznikají karusely. O tom zase není sporu. A ta čísla jsou zajímavá. Nemáte! A ty my tady hájíme! Ne ty podvodníky. Takže nás poslouchejte, co říkáme, a neříkejte, že to a priori odmítáme. Kritizovali jsme likvidační výši pokut. Včera a dnes slyšíme od představitelů hnutí ANO, že je to pravda, my to změníme.